Tady o tom hlasovala celá Sněmovna. Já, Jaroslav Holík a Radim Fiala. Všechny ostatní strany, a bylo to hnutí ANO, ČSSD, KDU-ČSL, ODS, TOP 09 - ano, Piráti tady nebyli tenkrát - tak hlasovali proti zamrazení platů politiků. Podívejte se pod moje jméno u návrhů zákonů pozměňujících na www.psp.cz. Ale už tady byl, už se o něm hlasovalo. Vy všichni jste si odhlasovali zvýšení politiků. Tak navrhněte zamrazení, jako navrhovalo SPD. Ale vážení, jsou tady dva návrhy na zvýšení platů politiků. A už jsme to projevili konkrétně naším návrhem zákona, o kterém se tady hlasovalo. My v SPD prosazujeme změnu a žádáme jasnou důchodovou reformu. To, o co by nám mělo přece jít, je navýšit nejnižší důchody v prvé řadě a klíčem pro zvyšování důchodů by neměl být jen věk anebo doba strávená v penzi, ale také výše důchodu, a to nejen starobního, ale také invalidního. Navzdory zažité tradici je starobní důchod v principu sociální dávka, kterou garantuje stát, a jejím účelem je, aby lidé měli zajištěno důstojné stáří. Miliony lidí u nás žijí ze dne na den. Nemají šanci se připojistit, nemají šanci nějak výrazně investovat. Tito lidé - prodavačky, pošťáci, zdravotní sestry, ale také třeba knihovnice, školníci, tisíce lidí v dělnických profesích, v kultuře a dalších podfinancovaných oblastech - vydělávají strašně málo, ale naší zemi dávají sakra hodně! Dnes a denně tuto zemi zvelebují a pracují pro nás všechny. Za odměnu, a to říkám v uvozovkách, mají pak nejnižší důchody a hloupé kecy mnoha politiků, že se mohou připojistit. A také veškeré jinými politiky navrhované pseudoreformy důchodového systému stojí na bláznivém předpokladu, že lidé si prostě na důchod připlatí. Nepřiplatí, protože tu máme statisíce lidí, kteří každý den poctivě pracují, vychovávají děti a žijí přitom na hraně svých příjmů. Je to naopak. Před námi je velká sociální katastrofa. Velká část z nich - drobní řemeslníci, nádeníci - nemají žádné úspory a důchod, který je čeká, jim nebude stačit ani na jídlo, natož na bydlení. Co s tím? Kde na to vzít? Podívejme se třeba na Budvar, a třeba OKD panu Bakalovi vydělalo sto miliard. Ty peníze mohl mít stát. Stamiliony tečou také do politických neziskovek, které mají nulový přínos. To jsou zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu. A paní exministryně nemá žádnou přímou hmotnou odpovědnost. To je to, po čem my v SPD voláme - přímá hmotná odpovědnost těch, kteří hospodaří s veřejnými prostředky. Ten musí zajistit garanci důstojného života pro lidi s nejnižším důchodem. K tomu je nutné jeho případné vícezdrojové financování. Právě nejnižší důchod je zásadní pro posouzení životní situace důchodců a kvality důchodového systému. Jsme pro vysokou míru sociální solidarity v prvním pilíři a jsem přesvědčen, že tento princip akceptují i lidé s vyšším příjmem. Znovu opakuji, že SPD chce prosadit princip, že nejnižší důchod je nutné pevně svázat s výší minimální mzdy. V obou případech jde o podobnou sociální garanci státu a doufám, že přesvědčíme i vás poslance jiných politických stran, abyste nám tento náš návrh pomohli prosadit.
S přednostním právem nyní vystoupí pan předseda Gazdík, po něm paní ministryně Maláčová. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, scházíme se k mimořádnému jednání Sněmovny kvůli velmi závažné věci. Věci, která ovlivní jak ty nejchudší a nejslabší, což jsou občané důchodového věku, tak ovlivní v mnohém případě budoucí generace. Je dobře, že jsme se dostali k nějakému návrhu, který skutečně přidá v době ekonomického růstu výrazným způsobem důchodcům. A já si dovoluji poděkovat senátorům, kteří přišli také s tím pozměňovacím návrhem, protože z mého pohledu, a hnutí STAN pro něj zvedne ruku, jednomyslně je ten senátní návrh mnohem spravedlivější. Je mnohem spravedlivější zejména k ženám. Kdo z vás zná ženy důchodkyně ve svém okolí, tak ví, že jednak se průměrně dožívají vyššího věku než my muži, jednak jsou na tom právě v tom vyšším věku sociálně mnohem hůře než zbývající skupina důchodců. Velmi mě překvapuje, že právě za tuto změnu neplédují dvě ženy ve vládě, a to ministryně - jak ministryně práce a sociálních věcí, tak ministryně financí. Ministryni financí bych ještě rozuměl, protože skutečně jsou to dvě miliardy navrch, ale je to jakési skutečně, byť malé, napravení té nespravedlnosti, která na ženách důchodkyních je páchána už mnoho let. Toto zvýšení důchodového účtu vlivem velmi nízké nezaměstnanosti a vlivem ekonomického růstu ale nemusí trvat věčně. A každý, kdo zná trochu ekonomické cykly, tak ví, že jistě trvat věčně nebude, a nechci být špatným prorokem, ale možná již brzy to přebytek skutečně nebude. Předchozí vláda jednu důchodovou reformu zrušila. Slíbila, že za ni předvede v té komisi náhradu. Nestalo se. Dokonce pan ministr Babiš, dnes pan premiér Babiš, kdysi slíbil, že do půl roku přijde se svým řešením důchodové reformy. Před námi je skutečně velká sociální katastrofa. A proto se vás, paní ministryně práce a sociálních věcí, i vás, pane premiére, ptám: Jaký je termín předložení důchodové reformy do Sněmovny? Prosím, řekněte nám termín, kdy tu důchodovou reformu chcete v tomto volebním období předložit - jasně a konkrétně! Prosím, kdy to je? Je to za měsíc? Za půl roku? Za rok?
Na úspěchu výraznější demokratizace socialismu v tehdejší ČSSR nemělo zájem ani vedení Sovětského svazu, ani západní mocenská uskupení. Tento nedemokratický krok doslova šokoval většinu občanů České republiky, včetně mnoha tehdejších členů KSČ. Násilný vstup vojsk posloužil spíše ku prospěchu zemí kapitalistické orientace. Zablokoval perspektivu dalšího postupu k sociálně spravedlivější, demokratičtější socialistické společnosti. Přes dočasné udržení poměrů sil a rovnováhy v mezinárodním měřítku, které respektovaly i velmoci NATO, srpnový vstup vojsk česká společnost nepřijala a jako celek se s ním neztotožnila. Stín mocenského zásahu pak hluboce ovlivnil možnosti rozvoje socialismu u nás a negativně ovlivnil i postavení levice v celé Evropě." Toto je stanovisko, které KSČ přijala před 20 lety. A je stále platné a my se podle něho řídíme a držíme se ho.
Jako další dám slovo panu poslanci Bartoškovi. Poté mám do obecné rozpravy přihlášeného pana poslance Žáčka.
Pravda, čekal jsem, kdo se za komunistickou stranu toho výpadu ujme. To je potřeba jasně říct. Je potřeba si uvědomit všechno to, co se děje v kontextu světa kolem nás. Noviny píší, že ruští vojáci čestně plnili svůj úkol, a říkají, že okupace Československa byla tehdy nezbytná. Také odmítáme naskakovat na to tvrzení, že tehdy přece byla taková doba. Musíme to vidět v kontextu mezinárodních událostí. Já říkám, že jsme samostatný národ a měli jsme právo se samostatně rozhodnout. Ale je potřeba si říct nedávné výroky zástupců komunistické strany. Já to vnímám jako manipulaci s historií Československa, respektive České republiky. Ale tam už je potřeba si uvědomit, že do našich lidí nestříleli ruští vojáci, ale naši milicionáři.
Já také děkuji. Než pozvu další řečníky, tak tady mám jednu omluvenku.
Pokud by kdokoliv toto zpochybňoval, Němci, sudetští Němci, Maďaři, kdokoliv jiný, tak se s námi do diskuse prostě a jednoduše nedostane! A tito orlové, lidovci, bojovali za osvobození naší vlasti! A čeho se nakonec dočkali orlové? Rozprášení komunistickou stranou. Minulý týden jsme si připomínali jejich pouť na Hostýn.
Děkuji. Dvě minuty, pane poslanče.
Nechci protahovat tuto debatu, jen faktické poznámky k předřečníkům. Slyšeli jsme zde úryvek z deklarace. Já bych byl taky velice rád, aby si kolegové vzpomněli na svého ministra české vlády pana Hermana a jeho spanilé jízdy, a co říkal a s kým se setkával hlavně na těchto spanilých jízdách, abychom si ujasnili, jak to v té pozici tehdy bylo a co je deklarace a co jsou faktické skutky bohužel českého ministra. Zase se dopustil té určité zkratkovitosti ve svém vystupování, kterou je pověstný. Prostě Sovětský svaz není Rusko a Rusko není Sovětský svaz.
Já děkuji. Omlouvá se nám pan poslanec Ondráček od 15.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.
Proto je důležité o těchto událostech mluvit nejenom dneska, ale i za rok, ale i za dva. A především je velmi důležité, abychom o nich mluvili v našich rodinách, protože vzdělávání nezačíná školou, kde se to dvakrát probere a tomu pravěku je tam stále věnována stejná pozornost jako 20. století. To začíná v rodinách, kdy budeme našim dětem říkat, že jakákoliv relativizace utrpení a našich vlastních dějin je pro každý národ zhoubná.
Já také děkuji.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás ještě seznámil se stanoviskem klubu SPD. Dovolte mi, abych se jasně vyjádřil k projednávanému bodu. Tyto události hodnotíme jako jednoznačné a hrubé porušení zbytků suverenity a nezávislosti tehdejší Československé socialistické republiky. Šlo o ozbrojenou invazi naprosto v rozporu s mezinárodním právem. V otázce politické odpovědnosti jednoznačnou politickou odpovědnost za tuto agresi má tehdejší vedení Komunistické strany Sovětského svazu a samozřejmě politika Komunistické strany Československa, která si uzurpovala v roce 1948 politickou moc v tehdejším Československu a postupně odevzdala suverenitu Československa do rukou totalitního sovětského impéria. Invaze vojsk Varšavské smlouvy byla logickou součástí budování tohoto komunistického impéria sovětského typu. Následné umístění vojsk sovětské armády na území Československé socialistické republiky bylo vyjádřením naprosté ztráty suverenity, nezávislosti a nelze najít jiné slovo pro hodnocení tohoto stavu než slovo okupace. Je zcela bezpředmětné, že byla formálně schválena tehdejšími politickými představiteli Československé socialistické republiky a Komunistické strany Československa. Na rozdíl od okupace nacistickým Německem okupace sovětskou armádou pomáhala potlačovat politická práva československých občanů, avšak neusilovala přímo o faktickou likvidaci našeho národa. To bylo vyjádření k roku 1968 a teď mi dovolte, abych učinil ještě krátkou paralelu a takové malé memento. Současná podoba Evropské unie nese jasné prvky neomarxistické totality, jako je pozitivní diskriminace menšin, diktát menšin, multikulturalismus, dotační ekonomika a ničení tradičních rodinných hodnot. Dnes je nutné bránit každou píď zbytku naší suverenity proti zásadnímu nebezpečí neomarxistické totality, které nám hrozí od bruselských elit. Naše hnutí SPD odmítá zneužívání připomínky tragédie roku 1968 k vyvolávání iracionální nenávisti k dnešnímu Rusku. Stejně tak ale odmítáme přepisování historie některými představiteli dnešní komunistické strany, kteří se snaží nahrazovat v hodnocení událostí roku 1968 slova agrese nebo okupace. Na závěr mi dovolte dvě věci. Za prvé, abych ještě jednou vyjádřil úctu k nevinným obětem agrese vojsk Varšavské smlouvy. To je věc, na které bychom se mohli shodnout napříč politickým spektrem, představitele komunistů nevyjímaje. Za druhé bych chtěl říct, že se bohužel velmi málo udělalo po roce 1989 ve věci potrestání osob, které se zpronevěřily své přísaze nebo ústavnímu slibu a pomáhaly této agresi a pošlapání suverenity České republiky. Takové lidi je nutné trestat, neboť jde o nejzávažnější trestný čin proti našemu státu a národu.
Já také děkuji. A přihlásil se ještě s faktickou poznámkou do rozpravy pan poslanec Veselý. Pan poslanec Veselý s faktickou poznámkou.
Děkuji za slovo. Jsem rád, že jsem tam, kde jsem byl, vy asi také.
Já také děkuji a nyní prosím pana zpravodaje, aby načetl usnesení. V tuto chvíli tedy končím obecnou rozpravu.
Odkazuji na usnesení, které jsem přečetl v obecné rozpravě.
Já také děkuji. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy v tuhle chvíli. Není tomu tak, tedy podrobnou rozpravu končím. Předpokládám, že opět není zájem o závěrečné slovo. V tom případě budeme hlasovat o návrhu usnesení jako celku. Já jej ještě jednou načtu: Poslanecká sněmovna prohlašuje, že vtrhnutí vojsk pěti států Varšavské smlouvy v srpnu 1968 do Československa bylo aktem invaze a následná okupace a bylo v rozporu s mezinárodním právem. Já se poradím. Poprosím o klid v sále, budeme pokračovat. Než otevřu další body, přečtu vám některé omluvenky.
Hezké odpoledne, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Jedná se pouze o formální změnu.
Bylo by dobře, kdyby to dostalo nějaký trend a nějaký automat. Takže si myslím, že víc k tomu nemusím říkat.
Tak nejdřív pan předseda Okamura.
A náš návrh zákona, to znamená SPD, který jsme tady v minulém volebním období u tohoto stejného zákona předložili, aby se zamrazily platy politiků, což je politika SPD, tak byl zamítnut většinou hlasů stran, které tady dneska jsou. Takže v podstatě to je tedy opravdu situace, kdy kromě nás jako SPD všichni ostatní navrhují zvýšení platů politiků. Piráti nenavrhují zamrazení, to není pravda. A teď mi dovolte krátký exkurz, jak k tomu vlastně došlo. My jsme před těmi čtyřmi lety u tohoto stejného zákona říkali, že s tím nesouhlasíme. Ale znovu je potřeba zrekapitulovat, kdo tenkrát jak hlasoval. Ale oni nechtějí zamrazení.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se chtěl vrátit zpátky k tématu.
Pokud by k tomu byly výhrady, tak to budeme řešit. Pro jistotu svolám kolegy do sálu. Nevidím v tuto chvíli žádost o odhlášení.
To si myslím, že je ta odpověď. Proto navrhujeme, aby se Poslanecká sněmovna dnes usnesla na tom, že není dobré dávat prostor dezinterpretacím, relativizováním této pro historii Československa a České republiky tragické události. Je potřeba vyslat jasný vzkaz, a ne zjemňovat nebo omlouvat něco, co žádnou omluvu nezaslouží. Neříkejme, že to bylo jinak. Je důležité, abychom na tyto události nezapomněli. Důsledky roku 1968 zničily obrovské množství lidských životů, osudů. Je potřeba jasně říct, že odmítáme manipulovat s historií a naopak ji chceme nazvat pravými jmény. Událostí v roce 1968 byla agrese okupačních vojsk.
Také děkuji. Prosím, abyste potom návrh usnesení doručil mně jako předsedajícímu. Omlouvá se nám pan poslanec Vácha mezi 15. a 19. hodinou ze zdravotních důvodů. Omlouvá se nám paní poslankyně Levová od 15 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Děkuji.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vůbec nejsem proti tady debatovat o tom, že invaze vojsk Varšavské smlouvy byla proti principům mezinárodního práva a v konečném důsledku poškodila celý socialismus, a to jako myšlenkový rámec. I moje rodina měla s odsudky zmíněné invaze dlouhodobé politické problémy a například moje matka, která byla tehdy členkou KSČ, od té doby již členkou strany nebyla. Jmenovitě lze uvést předsedu KDU-ČSL Bělobrádka či bývalého ministra kultury Hermana, taktéž lidoveckého protagonistu a naštěstí v současné době již neúspěšného kandidáta do Sněmovny. Co jsem tím chtěl ale obecně říci? Suma sumárum, a znova opakuji, návrh k diskusi o této problematice je zcela legitimní, ovšem nemůže přicházet z dílny KDU-ČSL a některých jiných.
My se na něj odvoláváme, opakujeme ho. Neblahé události srpna 1968 v Československu byly spojeny s působením řady sil. Byly poznamenány především tehdejším blokovým rozdělením Evropy i světa. Výrazná část členů a představitelů KSČ s podporou většiny společnosti usilovala v předchozím období o překonání společenských nedostatků a chyb minulosti, o nastartování nového ekonomického rozvoje a širokou demokratizaci společnosti. Většina společnosti si přála lepší, efektivnější socialismus.
Jenom se zeptám: zazněl na začátku projevu návrh na zamítnutí také nebo na vrácení?
Zazněl na konci projevu návrh na navrácení vládě k přepracování.
Připraví se pan poslanec Michálek.
Ta otázka je otázka etická. My se držíme hesla lead by example. A trochu bych prosil shovívavosti k nové paní ministryni, protože ona zde představovala návrh, který podědila, a my všichni dobře víme i z vyjádření médií, že pan předseda Hamáček je proti tomuto návrhu, takže ona tady musela ze solidarity prezentovat návrh, který nepochází z pera ČSSD. Tak jen trochu shovívavosti, když je to ten první den ve službě.
Děkuji za slovo.
Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Já se pokusím zodpovědět tu otázku mého předřečníka. Tady se bavíme o tom, jaké budou platy politiků. - Omlouvám se za sprosté slovo. Každopádně to zdůvodnění je velice jednoduché. Nárůst platů politiků o 20 % je v současné situaci naprosto neadekvátní, není ničím podložený. A to, že pan Benda prostě před pěti lety hlasoval o nějakém zákoně, kterým se řeklo, že se to v budoucnosti navýší, to je mi upřímně jedno. Myslím si, že 95 000 čistého je dost, zvlášť když to stoupne příští rok o platy ve státní sféře. Takže z toho důvodu my podporujeme ten vládní návrh.
Také děkuji.
Můj předřečník nás stáhl na úroveň té restaurace, do které zřejmě chodí.
Také děkuji a prosím pana poslance Válka. Děkuji. Chtěl bych všechny poslance vyzvat, abychom se snažili tu diskusi udržet civilní, a prosím pana poslance Bendu.
No, že se bavím o soudcích, není úplně náhodou, když jsou v té samé větě.